Je to novela zákona o střetu zájmů. To není lex Babiš. Lex Babiš z něj udělala většina Poslanecké sněmovny. Střet zájmů je totiž kategorie, která je zcela binární, je to jako žena nemůže být málo, nebo hodně těhotná, buď je, nebo není, tak střet zájmů buď je, nebo není. Druhá připomínka se týká toho, že Sněmovna, jak tady bylo několikrát už zmíněno, je suverénem, ale nemůže si uzurpovat právo, aby opravila názor voličů. Voliči, kteří zvolili Andreje Babiše sem do Poslanecké sněmovny, věděli velmi přesně, co Andrej Babiš vlastní, co to je za člověka a tak dále, a právě proto možná ho sem zvolili jako reprezentanta něčeho, co tady ještě v té Sněmovně vlastně nebylo. Pokud máme opravovat zákon o střetu zájmů, tak bychom měli odstranit jeho bezzubost. Všichni se z toho nějakým způsobem vyviní.
Já vám také děkuji. S přednostním právem pan ministr.
Já musím reagovat na některé kolegy z ANO, kteří tři čtvrtě roku opakují, že to je zákon namířený proti jedné osobě. Nebudu opakovat ten termín. Jak to tedy je? To by mě zajímalo, jak to teda je. Je příliš široký, nebo na jednu osobu? Tak řekněte, je to na jednu osobu, nebo na příliš široký okruh osob?
Děkuji. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Grospič.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Tady zazněly nějaké dotazy a ten můj příspěvek na ně bude plynule navazovat, protože ať se to někomu líbí, nebo nelíbí, tak v oblasti základních práv může zákon stanovit jenom to, co mu dovolí ústavní pořádek. Dnes jsem postupoval stejným způsobem. Ústava umožňuje omezení podnikání členů vlády v případě existence legitimního cíle a pouze co nejšetrnějším způsobem, to je základní zásada. Nicméně Ústava umožňuje omezení podnikání členů vlády. Pak tedy následuje ten test proporcionality, jestli v tomto případě je ten způsob přiměřený, či nikoli. Ale v případě obecních zastupitelů, v případě poslanců, v případě senátorů Ústava umožňuje pouze omezení určitých neslučitelných funkcí obyčejným zákonem, nikoli však činnost. Tady nám to ústavní zmocnění přímo chybí. Navazuji na to, co je moc široká, či úzká skupina. Já tady trvám na tom, že zákon neústavně omezuje právo poslanců a senátorů bez ústavního zmocnění. Jak si to tedy představují, jak je to možné, že bez zmocnění Ústavou tady omezujeme základní právo na podnikání. I toto právo je garantováno Listinou základních práv a svobod, ale zde ústavní zmocnění omezit vlastnické právo naprosto chybí. A je jedno, jestli je to vlastnictví akcí, obchodního podílu, pozemku nebo nemovitostí. Listina základních práv a svobod samozřejmě umožňuje omezení vlastnického práva, ale jenom z důvodu veřejného zájmu. Ale nezlobte se, Ústava opravdu nepředpokládá, že někteří lidé něco mít můžou a někteří lidé něco mít nemůžou. Víte, co by bylo férové řešení nebo co by asi Ústava umožňovala? To je ústavně konformní. Ale nemůžete říkat někomu, že něco mít nemůže a někdo mít může. A já bych chtěl i na toto slyšet odpověď předkladatelů, jak to teda mysleli a kde si myslí, že jim dává Ústava právo omezit vlastnické právo. Přece víme, že politické strany mohou vlastnit média, dokonce existují stranické noviny. Přitom přece jsou to politické strany, které primárně usilují o podíl na moci a generují veřejné funkcionáře. Vyšlo to úplně náhodou díky našemu novému kolegovi. Ale - poslouchali jste někdo? On slíbil, že bude ctít Ústavu České republiky a bude vykonávat svůj mandát v zájmu všeho lidu. To znamená bohatých i chudých, všech. Já bych poprosil všechny ty, kteří chtějí dneska hlasovat, jak se chystají hlasovat, aby si zkusili nějak vnitřně ten svůj slib oživit a znova se nad tím zamyslet, co vlastně se chystají udělat. Ústavní soud není odvolací orgán Poslanecké sněmovny a Senátu. To není odvolací instance. To je naše odpovědnost jako zákonodárců, abychom tady neporušovali Ústavu. Zkusme se zachovat odpovědně. Ale soud stále zkoumá. A nevíme jaké, a jak bude porušen ústavní pořádek České republiky.
Než vám udělím slovo, pane ministře, mám jednu faktickou poznámku pana poslance Plzáka. Prosím, máte slovo.
Já jsem ty argumenty od vás vyvracet neslyšel, nezlobte se na mě. Říkal jste něco o padesátkách, ale ty platí pro všechny, ty nejsou jenom pro někoho. Já jsem to nenašel. Možná se mýlím, nejsem právník. Ale pokud byste ještě chtěl argumentovat i na kolegu Vondráčka, mohl byste mi vysvětlit, jak je definován právně veřejný zájem? Budu velmi rád, když se dočkám odpovědi od vás jako od ministra pro legislativu a jako od právníka.
Vážené kolegyně, kolegové, já jenom chci ve stručnosti reagovat na to, co říkal kolega Vondráček. Tady probíhá nějaký standardní legislativní proces. Každý na to jistě můžeme mít jiný názor. Ale znovu říkám, je to můj subjektivní názor, tak jako je to subjektivní názor opačný kolegy Vondráčka.
Další faktická poznámka pana poslance Vondráčka.
Děkuji za slovo. Teď asi překvapím. Plně souhlasím s kolegou Stupčukem. Ano, jedinou autoritou v této zemi pro posouzení ústavnosti je Ústavní soud. Ústavní soud, to jsou taky jenom lidé, jsou to soudci, kteří pocházejí třeba z akademické sféry, z justice. A samozřejmě můžou mít jinak vyvinutý cit pro to, nakolik si váží práva ochrany podnikání versus jiné základní právo. A to posouzení je na nich. Ale já jsem říkal, že to není odvolací orgán. Odpovědnost je na nás, primárně. A jestli si myslíte, že to zvládneme v rámci téhle debaty, odstranit tyto závažné ústavní pochybnosti, já si to nemyslím. A nebrat to aritmeticky, jak jsem se dozvěděl z médií, že my to prostě přehlasujeme, je nás dost.
Prosím.
Já tady vidím, že byl zaměněn veřejný zájem a stranický zájem, to mi připadá úplně jasné.
Děkuji. Nyní tedy s přednostním právem pan ministr.
Co je veřejný zájem v tomto případě? Já myslím, že je to velmi jednoduché. Co jiného by to mělo být v tomto případě? Pokud chcete jako strana konkurovat někomu, kdo vlastní média, tak mu prostě konkurovat nemůžete! Tak to prostě je! To je ten veřejný zájem, to je jednoduché. Je to velmi chytrý člověk, se kterým jsem se vždycky domluvil na všem, a slovo jsme drželi oba. A já ti prostě na některé odpovím, na některé možná ne. Ale toho času na to - ty chceš dělat seminář potom, až tento zákon projde.
Slyšíte dobře. Připomenu vám Doly a úpravny Komořany. Já si myslím, že to je jedna z věcí, ke kterým bychom se měli vracet, protože tehdy existovalo platné nařízení vlády, které nebylo firmami, které privatizovaly majetek, uposlechnuto.
Nemáte žádný důkaz!
Kolega Chalupa - také faktická poznámka.
Takže se k tomu dostaneme zítra od 9 hodin a budeme si povídat i o reorganizaci policie.
Nyní faktická poznámka kolegy Ondráčka a potom kolegy Birkeho. Nyní kolega Birke vzdává faktickou poznámku. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Paní kolegyně, já vás přeruším a požádám ostatní kolegy o klid.
Děkuji za slovo. Své kolegy nevzpomíná, kteří mají firmy. To se samozřejmě nehodí. Já jsem v roce 2002 šel do Poslanecké sněmovny, tedy do politiky, jako třetinový vlastník firmy, kterou tady zmínil pan kolega Faltýnek. A novináři se mě ptali ještě předtím, než jsem byl zvolen, jak se zachovám, když budu zvolen. Nepobírám z toho žádný plat, nepobírám z toho žádné výhody. Myslím, že pan ministr Babiš mohl učinit to samé. On to teď chce převést do svěřeneckého fondu.
Přátelé, je velká škoda, že se vzájemně neposloucháme. Samozřejmě že v řadách poslanců je mnoho lidí, kteří mají firmy. V řadách našich, komunistů, všech. A teď, když přišel Babiš, tak to prostě řešíte.
Eviduji řádné přihlášky.
Bohužel potvrdím slova pana předsedy Faltýnka, že je škoda, že se tady moc neposloucháme. Chápu principy, které k němu vedou. Nicméně já jsem dneska poslanec nezařazený. Nepatřím do žádného poslaneckého klubu. Nejsem členem žádného politického uskupení, ani strany, ani hnutí. Jsem naprosto nezávislý člověk a ohromně si to užívám. Nejsem svázán žádnými stranickými povinnostmi, nebo politickými, a mohu opravdu svobodně říkat, co si myslím, jak se na věci dívám. Nejsem ani ortodoxní opozice. Nejsem ani koalice a užívám si to. A teď to v podstatě retroaktivita je. Vy dneska si stěžujete na to, jak se k vám koaliční partneři chovají. Koho jste si vybrali, tak teď... a řadu zákonů jste také spolu prohlasovali. To se na mě nezlobte. Takže dneska si tady - já vím, že začíná předvolební boj, že bude za chvilku říjen a budete proti sobě bojovat. A škoda, že to řada z vás neposlouchala, protože tam byla řada rozumných argumentů, proč bychom se nad tím měli zamyslet. Ale hlavně opravdu si myslím, že je správné, aby to začalo platit až od nového volebního období.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, členové vlády, hezké odpoledne. Budeme pokračovat podle schváleného pořadu schůze, a to pevně zařazeným bodem Projednávání tohoto bodu jsme zahájili 30. června loňského roku na 48. schůzi Poslanecké sněmovny. Poté jsme jednání přerušili. Všeobecná rozprava nebyla zahájena.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych vám popřát mnoho úspěchů v tomto roce, poprvé na mikrofonu. Jeho slova jsou ovšem naprostou fraškou a výsměchem nejenom poslancům, ale všem občanům naší země. Pan premiér Sobotka svému kamarádovi panu Bakalovi ještě v rámci zlodějny OKD doslova vše daroval. Naše země byla tedy okradena o desítky miliard. Zlodějnu OKD už nějakou dobu řeší také české soudy. Vy, pane premiére, stále tvrdíte, že všechno bylo v naprostém pořádku. Takže si mají naši občané na podobné praktiky a podobné zlodějny zvykat? Podle vás je v pořádku, když je naše země okradena o desítky miliard korun? K takovému zadání musela dát pokyn ta nejvyšší místa. Na těch nejvyšších místech seděl dnešní premiér pan Bohuslav Sobotka. Premiér České republiky ale odmítá vydat nahrávku, kde se v rozhodující chvíli vyjadřuje k miliardovému prodeji. Nestojí tedy za to zveřejnit nahrávku a obhájit se tak? Mám jasné vysvětlení, proč se toho všichni tak bojí. Z nahrávky bychom se dozvěděli, že už jste tehdy dobře věděl, že prodejní cena OKD je přímo směšná, a na té nahrávce tedy usvědčujete sám sebe. Pokud to není pravda, zveřejněte tuto nahrávku. Udělejte rázný krok a ukončete debaty ohledně OKD. Nevykládejte hodinové projevy o ničem, ale zveřejněte nahrávku, a hned bude jasno. Proto vás, pane premiére Sobotko, vyzývám ještě jednou, zveřejněte materiály, zveřejněte je, pokud nemáte co skrývat.
V otevřené rozpravě budeme pokračovat vystoupením pana poslance Petra Kudely z KDU-ČSL - kterého ovšem nevidím. Jeho přihláška tedy propadá na konec přihlášených. Nyní paní poslankyně Olga Havlová v rozpravě. Připraví se pan poslanec Tomio Okamura. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já se k tomu také jako poslankyně za Moravskoslezský kraj musím vyjádřit. Odpovědný za tento stav je náš současný premiér Bohuslav Sobotka. Přestože je ve funkci už čtvrtým rokem jako premiér a musí si být dobře vědom, že se na tomto stavu podílel, nic pro OKD do dnešního dne pořádného neudělal. Právě on prodal brutálně Bakalovi pod cenou doly OKD. Je to on, kdo Bakalovi převedl 44 tisíc hornických bytů v Havířově, Ostravě a Karviné. Loni se objevila zpráva, že poradci ČSSD koupili výhodně horský hotel Kladenka v Krkonoších, což byl původní majetek OKD, jehož privatizaci vládě také předkládal náš dnešní premiér pan Sobotka. Už ho mohli mít dávno zdarma, kdyby jim ho tenkrát pan ministr daroval. Právě Bohuslav Sobotka daroval podle znaleckého posudku panu Bakalovi celkem 47 miliard. A jak je to možné? A nyní lehké kupecké počty. Další byty byly darovány v Kladně zhruba za půl miliardy.
Proč se to nedozvíme?
Děkuji. To byla prozatím poslední faktická poznámka. Do obecné rozpravy je dále řádně přihlášen pan poslanec René Číp.
Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, je zcela zjevné, že způsob privatizace majetku OKD v minulosti byl špatný, spíše velmi špatný, o tom se již namluvilo dnes mnohé. To je obecně známý fakt, který nemůže nikdo popírat. Nyní bych vám rád přiblížil, o kom konkrétně vlastně jednáme a jaké jsou důvody, proč je nutno tento problém nejen řešit, ale i rozumným způsobem vyřešit. Jde o zaměstnance a rodiny zaměstnanců OKD či subdodavatelských firem závislých na činnosti této firmy a příjmů z ní. A to rozhodně není malé číslo. A jde také o občany obývající byty, které byly v minulosti majetkem OKD a na které měli obyvatelé dekrety a měly se stát jejich vlastnictvím za podmínek prezentovaných při uzavírání smlouvy o privatizaci firmy. Naštěstí nejsme v té pozici, neboť je zde snaha najít vhodné řešení, ale pojďme si to tedy více přiblížit. Sama firma OKD má dnes kolem 10 tis. vlastních zaměstnanců a dalších několik tisíc zaměstnanců mají dodavatelské společnosti a firmy. Medián je samozřejmě výrazně nižší a pohybuje se kolem 22 500 korun měsíčně hrubé mzdy. Kupní síla v Moravskoslezském kraji by se výrazně snížila - spekulovat o přesných číslech tady teď nebudu, neboť by tyto odhady nebyly podloženy, ale pro náš kraj by to byla neférová rána do zad. Občané by v tu chvíli byli jednoznačně odkázáni na sociální pomoc od státu, jenž se sice nabízí, ale toto řešení není ideální, a tak by logicky nastal další tlak na odchody mimo tento region a také na snižování platů v jiných oblastech. To není možné připustit. Domnívám se, že celá republika má vůči Moravskoslezskému kraji velké závazky, neboť to byl právě Moravskoslezský kraj, potažmo Severomoravský, který byl již dříve, a zejména po vzniku Československé republiky, místem, kde působil těžký průmysl a občané zde žijící a pracující se významným způsobem podíleli svou prací na rozvoji celé země. O samotném problému OKD se řeklo a napsalo už mnoho slov. Ano, je nutné posoudit všechny kroky, které vedly k současnému stavu, a hnát k zodpovědnosti jeho viníky. Ale zcela prioritní pro lidi je řešit budoucnost, neboť to je tím podstatným. A to je povinností politiků a to od nás občané také očekávají. Klíčové nyní je, aby vláda, celá Sněmovna i politická reprezentace učinily takové kroky, aby se Moravskoslezský kraj mohl dále rozvíjet a občané jej považovali za dobré místo k životu. Proto apeluji na vládu, aby učinila vše pro to, aby zajistila další budoucnost těžebního průmyslu v Moravskoslezském kraji s jeho postupným útlumem podle stavu ekonomicky vytěžitelných zásob uhlí, neboť v tuto chvíli neexistuje žádná jiná reálná alternativa, která by mohla případný rychlý konec tohoto průmyslu nahradit.
Děkuji panu poslanci Čípovi.
Takže já si dneska nedám pokoj, vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové. Aby to nebylo líto kolegům na levici, tak i odboráři si tam přišli na své. Nikoli už tři miliony, ale milion.
A poslední faktická poznámka - blíží se 19. hodina.
A tak to byli právě představitelé těch stran, kteří vlastnili. Může být nějaký řadový straník, který bude pro svou stranu vlastnit televizi. A tenhle zákon tomu taky nebrání a v podstatě neřeší jádro problému, co to vlastně z pohledu těch, kteří chtějí hlasovat pro tento zákon, znamená střet zájmů. To už jsme tady nějakým způsobem zkoušeli. Samozřejmě, tady si to můžeme říct, naprostou většinu veřejných funkcionářů tento zákon nepostihne. Tento zákon je od začátku jednostranně namířen proti osobě Andreje Babiše.